A to tady nechci zmiňovat ani různé mediální kauzy. A já si myslím, že do této kapitoly by se to přesunout mělo. Náš klub bude podporovat i pozměňující návrhy místopředsedy Bartoška a pana poslance Vilímce, kteří chtějí navýšit příspěvky na péči, které nebyly valorizovány několik let. Bohužel tato novela leží zaparkovaná v Poslanecké sněmovně, a kdy se dostane na jednání, to nevím. Při našem stylu práce si myslím, že to bude zadlouho. Náš poslanecký klub podpoří pozměňující návrhy rozpočtového výboru v navýšení o 200 mil. na neinvestiční dávkové transfery. Převedeno do praxe je to navýšení peněz na sociální pracovníky v obcích. Podpoříme i návrh navýšení o 300 mil. na reprodukci majetku nestátním subjektům v sociální oblasti, kterou předložil kolega Kaňkovský na výboru pro sociální politiku. A zde si neodpustím kritiku ministerstva v této oblasti financování. V jakých ekonomických problémech jsou zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
Velmi se omlouvám, pane poslanče, ale poprosím sněmovnu o klid. Pane poslanče, omlouvám se, není to lepší, počkáme tedy, až se Sněmovna uklidní.
To byla ovšem jen první část příběhu, jehož pokračování už tak optimistické a jednoznačné není. To, co bylo do vlády předloženo, bylo ovšem jen pro média, kdy se pan ministr prezentoval jako velký bojovník proti tvrdému hazardu. Při této příležitosti se musím ptát: Proč a pod čím vlivem došlo k některým zásadním změnám v tomto zákoně od doby, kdy byl původně pro kamery a média v prosinci 2014 předložen do vlády, a současným stavem předloženým zde do Poslanecké sněmovny. Netušil jsem, že to bude jen pro média. Na této schůzce, které se zúčastnil i ředitel odboru loterií Karel Bláha, jsem se mimo jiné ptal, kdy bude konečně tento zákon předložen. Toto zpoždění bylo vysvětlováno tím, že bylo potřeba získat čas pro odborníky na Ministerstvo financí na pečlivé zpracování návrhu zákona tak, aby obstál u Evropské komise v rámci tzv. notifikace a aby nebyly z hlediska notifikace vzneseny žádné připomínky Evropské komise. Na základně svých dosavadních zkušeností jsem tušil, že to bude jinak, a měl jsem bohužel opět pravdu. Důvodem takového prodloužení lhůty je skutečnost, že členský stát musí mít dostatečný časový prostor výtky ze strany Evropské komise a jiných členských států zapracovat, neboť je povinností členského státu se k podrobnému stanovisku vyjádřit a oznámit Komisi, jak bude návrh upraven. Musí se tedy jednat o fázi legislativního procesu, kdy je předpis otevřen pro případné změny.
S potěšením jsem zaznamenala, že pan ministr Herman se vyjádřil pro podporu pozměňovacího návrhu týkajícího se obnovy kulturních památek. Jak to vypadá, jediný, kdo stojí nyní v cestě obnově kulturních památek, je pan ministr Babiš. Nebo se dnes rozhodl ohledně památek držet bobříka mlčení? A ještě bych též poprosila pana premiéra, zda by mi vysvětlil, proč prioritou této vlády není obnova kulturních památek.
Děkuji. Pokud mluvíte o dalších procentech, tak ta jsou ze soukromých zdrojů. Takže tam jste trochu někteří smíchali hrušky a jablka. Tedy příliš tomu nerozumím, té kritice, protože ten nárůst je velký a s minulými lety naprosto nesrovnatelný. Samozřejmě s tím souvisí i další financování. Bude na to kulatý stůl a já jsem připraven o tom dále diskutovat.
To byl poslední přihlášený do rozpravy. Jestli se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Pan ministr. Máte slovo, prosím.
Děkuji, pane předsedající. Samozřejmě můžeme polemizovat, koho je to zásluha. Byla tu taková mantra, že rosteme podle Německa. Ono to vypadá, že teď rosteme třikrát rychleji než Německo. Česká republika má jeden z nejnižších deficitů v Evropě, máme druhou nejnižší nezaměstnanost. Snižujeme deficit, máme jeden z nejnižších deficitů, máme jedno z nejmenších zadlužení v Evropské unii. Samozřejmě můžeme polemizovat, koho je to zásluha, ale já myslím, že jak jsme nastoupili, tak my jsme napumpovali peníze do té ekonomiky. Takže je to jednoznačně naše zásluha na tom, že se nám daří.
To znamená možnou úsporu. To je skoro 7 miliard. Ale reálně pokud projde kterýkoli v těchto návrhů, tak ten účel bude splněn. Takže ty ostatní navržené částky, navržené přesuny nejsou zdaleka tak velké, jak to při prvním pohledu vypadá. I tak byly podhodnoceny příjmy. To si řekněme, že to vůbec není v rámci nějaké statistické chyby nebo jednotek miliard. Uvidíme. Takže kde je nějaké tempo snižování schodku? Letos 70 miliard, příští rok 70 miliard. Příjmy jsou podle našeho názoru napnuty a jsou možná až příliš optimistické. Ta situace se nebude opakovat, že bude o 100 miliard vyšší příjem, než bylo rozpočtováno. Současně ty výdaje ale utraceny budou, pokud neprojde náš pozměňovací návrh, aby byla posílena vládní rozpočtová rezerva. A on neprojde, slyšel jsem vyjádření po jednání koalice. A samotný postoj vládních poslanců a vládní koalice nám dává za pravdu. Odhadli jsme, že minimálně o miliardu. Jenom to ukazuje, a určitě to není jediná položka v tom rozpočtu, kde se ministrům podařilo ošálit Ministerstvo financí a tvrdit, že ani o korunu méně, že takhle to potřebují. Já bych řekl, že poměrně realisticky ukazuje na nebezpečí, které nám jako České republice hrozí. Protože on je retroaktivní reálně. Ty stavby řádně získaly EIA a dneska nám bruselští úředníci říkají: No, můžete si to stavět, ale jenom za vlastní, evropské peníze nám na to nedáme. A pokud si dobře pamatuji, tak v tom vládním materiálu se uvádí částka, která je ohrožena v čerpání, 90 miliard. Proč to vláda nedala dopředu? Já nevím, čí je to problém, jestli MMR, které vyjednávalo, či Ministerstva dopravy nebo vlády jako celku. Ale staví nás to do velmi nevýhodné pozice. Mnozí z nás na to upozorňovali. A už jsme tady. Opravdu mi nestačí: máme naplánované další jednání v prosinci, v lednu, v únoru. Já bych chtěl vědět, jak politicky budeme pracovat. Podle mne musíme získat spojence i z jiných zemí, protože to je byrokratický přístup Evropské komise a Bruselu obecně, který škodí zájmům České republiky. Tak jestli ten zákon neplatí, tak je příjem nula, a kdyby náhodou platil, nevím, jak by se vám to povedlo, by byl příjem také nula. Takže EET na straně příjmů neudělá opravdu vůbec nic. Mně nezbývá nic jiného než požádat, abychom to hlasování zopakovali. Zatím jsme hlasovali o jedné. Nechcete se fakt poradit a napsat si to, jak to má být?
Pane poslanče, hlasovali jsme o obou legislativně technických najednou. Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 10.05, pětiminutová přestávka uplynula. Takže nyní budeme pokračovat hlasováním. Ano, já nechám o vaší námitce samozřejmě hlasovat. Zahajuji hlasování o přednesené námitce . Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Námitka byla přijata. Pane zpravodaji, to není ta legislativně technická. My hlasujeme o tom, co načetla paní poslankyně v rozpravě. Jsme v legislativně technických úpravách. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím.
Bohužel se tak nestalo. Pan ministr Andrej Babiš zkrátka nepočítal s možností, že ať už Evropská komise, či jiný členský stát vydá podrobné stanovisko, které bude znamenat nutnost provést další legislativní změny v textu návrhu. K otázce dalšího projednávání předmětného návrhu se proto domnívám, že musíme respektovat zmíněná pravidla. Já proto takový návrh nepředložím.
Dalším řádně přihlášeným - pardon, s faktickou poznámkou ještě pan poslanec Karel Fiedler.
Děkuji za slovo. Já jen opravdu krátce. To, co tady zaznělo z úst kolegy Šincla, vůbec jsem nevěděl, jaké bude téma jeho hovoru. Bylo by to opravdu asi nejčistější, to, co navrhoval, ale já to také nebudu navrhovat proto, aby nemohly být vzneseny žádné připomínky, že chceme projednávání tohoto zákona zdržovat. Jednak to, že není uzavřena notifikace a my vlastně nebudeme ve druhém čtení úplně přesně vědět, co tedy budeme projednávat. Protože předpokládám, že stávající novela projde podstatnou změnou. A také jsem na konferenci, která proběhla v Kongresovém centru, slyšel, že bude předložen komplexní vládní návrh. Dokonce to neříkali ani zástupci vlády. Takže z toho důvodu bych rád od pana předkladatele krátkou stručnou odpověď, jak to tedy bude. Jestli opravdu ve druhém čtení budeme projednávat materii, která je v tuto chvíli předložena, anebo jestli dojde velkých úprav.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi.
Co to je za hazardní hru a s kým se tady vlastně ta hazardní hra tady hraje? Co tedy je pravda? Chcete opravdu regulovat hazard a chcete dát městům šanci, aby mohla dosáhnout na regulaci hazardu? Nebo si vlastně stejně vytváříte nástroje, abyste se v komunálních lavicích potom chovali absolutně jinak?
Taková je dohoda prosím.
Pardon, prosím o opravu.
Omlouvám se kolegovi Koníčkovi.
Teď je to úplně zcela jasné, o čem budeme hlasovat. Nyní prosím pana poslance Ludvíka Hovorku.
Tomu skutečně nerozumím. Myslím si, že to jsou základní nástroje k tomu, jakým způsobem regulovat hazard. Děkuji.
Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, po něm řádně přihlášený pan poslanec Kučera.
Během druhé světové války sloužilo vězení jako vazební věznice před transportem do koncentračních táborů. V roce 1945 se v justičním paláci konaly mimořádné lidové soudy, které byly zřízeny při každém krajském soudu. Souzeni byli kolaboranti a přímo na nádvoří věznice se konaly veřejné popravy oběšením. Věznice funkčně zanikla v roce 1960 a od té doby chátrá. Děkuji za vaši podporu.
Nyní pan poslanec František Laudát, poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pane místopředsedo, dámy a pánové, nebudu tady opakovat, už to zaznělo z úst našeho předsedy, jak se TOP 09 zachová k rozpočtu, jaký je náš vztah nebo názor na výši deficitu a podobně. Která by se dala nazvat budoucnost České republiky. Napříč politickým spektrem jsme tady už minulý rok upozorňovali, že bychom byli velice rádi, kdyby vláda v tomto změnila svůj přístup, a poté co jsme vstoupili a začali jsme platit základní povinný příspěvek, jsme začali spolufinancovat i volitelné programy. Já vím, že vás to nezajímá, že máte priority, zběsilý boj o významnou tržní sílu...
Já vás chvilku přeruším, pane poslanče, a skutečně požádám vaše kolegy a kolegyně o klid. Vnímám ještě jedno přednostní právo, jednu faktickou poznámku, takže se chýlí rozprava ke konci. Ale myslím si, že je důležité, abychom jeden druhého poslechli. Prosím, pokračujte.
Že máte jiné priority - podpora agropotravinářského komplexu, možná i nějaký beton, ale tam se vám nedaří získat potřebná povolení, takže se toho zase tolik nestaví. A je raz dva tři. Jenže vy zabíjíte budoucnost. Budoucnost, která není o tunách uhlí, jako byla v minulém století. Ona není o tunách oceli, o vysokých pecích. Ona je o kufříku s chytrou technologií, s chytrým novým materiálem a podobně. A vy v tomto zabíjíte budoucnost naprosto neuvěřitelně. Nejste schopni, nebo nejste ochotni, ne schopni, ale ochotni využít to okénko toho, že máme ekonomický růst.
Já vám, pane kolego, rozumím, ale to bych vás přerušoval každou minutu. Tak já doufám, že už to kolegové a kolegyně vydrží a vyslechnou vás až do konce. Máme nyní dvě faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji, pane předsedající. K tomu chci říci, že například církevní školy jsou zařazeny do systému vzdělávání, chodí do nich studenti bez rozdílu vyznání nebo i bez vyznání, dostávají zde podle mého soudu elitní vzdělání. Nechápu zcela, proč by tedy pedagogové takových škol měli za svou nadprůměrnou práci nedostávat adekvátní, tedy alespoň běžnou mzdu. Pak bych chtěl ještě upozornit na pozměňující návrh na navýšení programového financování Ministerstva obrany, tak jak tady o tom hovořil kolega Gabal, a to ze dvou důvodu. Z důvodu dlouhodobého podfinancování této kapitoly a z důvodu aktuální mezinárodní situace. No a také o památkách jsme už zde mluvili. Děkuji vám všem za pozornost.
Kdo je proti? Děkuji vám. Ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat. Další návrh? Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Další návrh? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Je to pozměňovací návrh paní poslankyně Zelienkové.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Další návrh? Ptám se, kdo je pro.
Nicméně on jako ministr financí, který to neplatí ze svého, si to dovolil a tohle břemeno snadno uvalil na daňového poplatníka. A nejde zdaleka jenom o učitele, nejde zdaleka jenom o hasiče, nejde zdaleka jenom o policisty, kterými se vždycky oháníte, když vstoupíme do téhle diskuse. Jsou to tisíce a tisíce nových státních úředníků, u nichž nemáme nejmenší tušení, co tam vlastně budou dělat. Všichni víme, že od 1. ledna žádná elektronická evidence tržeb nebude. Všichni víme, že nebude ani 1. listopadu, ale Sněmovna je připravena schválit ministrovi financí více než 200 milionů na 400 úředníků, kteří se budou zabývat elektronickou evidencí tržeb. Já bych prosil, kdybyste mi od příštího roku od 1. ledna dával 200 milionů korun na personální náklady na novou linku, kterou tam ale mít nebudu. Já si umím představit tu reakci. Byla by zcela jistě správná. Poslanecká sněmovna ministrovi financí tyhle peníze schválí. Oni tam prostě ti úředníci nebudou, oni si ty peníze použijí nějak jinak nebo je možná i zavážou, já nevím, co s nimi budou dělat. A třetí položkou, která roste nejrychleji, jsou dotace do agropotravinářského komplexu. Pan ministr Babiš si své peníze ovšem pro agropotravinářský komplex uhájil, takže nepochybuji, že tento pozměňující návrh nebude schválen. Není to hospodářský růst, nejsou to investice do infrastruktury. Vašimi prioritami jsou mzdové náklady na státní zaměstnance, sociální dávky mandatorní povahy a dotace do agropotravinářského komplexu. Podívejte se na ta čísla.